Kterého myslíte?
Nebo obou.
Ještě přečtu omluvy. Pan poslanec Jiří Štětina se omlouvá od 18 hodin z osobních důvodů. Pan předseda Marek Černoch se omlouvá od 18.15 ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Farský. Milé kolegyně, milí kolegové, jste před návrhem, kdy ani jedno ani druhé řešení není dobře. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Tak to bylo celou dobu prezentováno, a protože mnozí poslanci vyslyšeli legitimní požadavky obcí, aby také v souvislosti s kraji byla řešena i otázka zvýšení podílu obcí na výběru daně z přidané hodnoty, tak se zde objevily některé návrhy. To bylo docela unikátní, protože dříve většinou jedna profesní organizace byla proti, druhá byla pro, tentokrát byly všichni pro. Říkám to z toho důvodu, že se pak něco odehrálo v Senátu. Nic takového nikdo neavizoval. Neslyšel jsem z jakéhokoli poslaneckého klubu, že by nebyl připraven podpořit zvýšení daňových výnosů pro kraje. Já zase zásadně nesouhlasím a ohrazuji se proti článku, který uveřejnilo Ministerstvo financí. Ministerstvo financí tvrdí, že je to komplikované, složité, nikoli nemožné. Na tom jednání jsem nebyl, protože jsem se toho účastnit nemohl.
A jenom na závěr budu citovat vyjádření kraje Vysočina: "Zdravotnická záchranná služba by měla v odůvodněných případech poskytování účinné ochrany lidského života možnost přímého vstupu do registru obyvatel. Netrváme na úpravě konkrétního ustanovení, ale na začlenění tohoto principu do návrhu zákona.
Děkuji paní poslankyni za její vystoupení. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Běhounek.
Kolegyně Fischerová řekla už hodně, to znamená, že já v podstatě jenom upřesním, o co se jedná. V současné době se velmi intenzivně pracuje na elektronizaci zdravotnictví. Věřím, že na výboru bude tato záležitost projednána, protože odvolávka na závěry Evropské komise, které jsme dostali, nehovoří úplně přesně o tom, že by zdravotnická záchranná služba, zvlášť když bylo zde již řečeno, že mohou vstupovat do registru soukromé subjekty, tam vstupovat nemohla.
Děkuji panu poslanci. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy neboť pan poslanec Bendl svoji přihlášku stáhl. S faktickou poznámkou pan poslanec Štětina. Ano, určitě. Prosím, pane poslanče.
Jsem rád, že tady ta slova zazněla jak z pravé strany, tak z levé strany, protože to je věc naprosto potřebná. Zdravotnickou záchrannou službu jsem provozoval od roku 1980 a vím moc dobře, o čem oba dva kolegové hovořili. Takže bych se moc přimlouval, kdyby všechny záchranné složky měly přístup do registru. Takže oba dva návrhy samozřejmě podporuji.
Děkuji panu poslanci za jeho faktickou poznámku. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji vám za pochopení.
Vystoupilo v rozpravě pět poslanců a poslankyň, nastínili problematiku, kterou by rádi projednali ve výborech, a upozornili na to, že podají někteří z nich pozměňovací návrhy.
Budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Pro 98, proti žádný. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání dalším výborům?
Jak už jsem avizoval ve svém vystoupení, navrhuji hospodářský výbor a mohl by to být i bezpečností výbor z důvodu kybernetické bezpečnosti.
Mohl by to být, nebo jej navrhujete? Tak, máme tu návrh na hospodářský a bezpečnostní výbor. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru a dále jsme tento návrh přikázali výboru pro bezpečnost. Děkuji panu ministrovi, že se výborně zhostil zastoupení, i paní zpravodajce. I tady zastoupí nepřítomného pana ministra vnitra z pověření pana premiéra pan ministr kultury Daniel Herman.
Ne finančních prostředků v jednom rozpočtovém roce, ale v těch letech, která na to budou navazovat. Brska schválila KVAČR, my jsme zatím ho na výboru pro obranu v té plné verzi neměli, myslím si, že to bude otázka několika dalších týdnů, kdy KVAČR dostaneme a kdy se seznámíme s celým tím záměrem Ministerstva obrany a samozřejmě Generálního štábu jednak ohledně akvizic, ale i ohledně té budoucnosti v počtech. Vím, že teď to je v meziresortním řízení v rámci Ministerstva obrany, a pevně věřím, že se tam skutečně k nějaké shodě dojde. Jsem rovněž zpravodajkou zákona o službě vojáků v záloze. Všechny ty tři zákony, které tady dnes projednáváme, spolu souvisí... Musím říct, že bych chtěla na tomto místě poděkovat jak svým kolegům z výboru pro obranu, kteří občas byli trpěliví více, občas méně s tím, když jsem měla některé pozměňovací návrhy a diskutovali jsme o nich dlouhé hodiny. Přišlo mi férové srovnat podmínky v oblasti zdravotní péče. Řeknu vám proč. A to jsme se snažili, aby tak nebylo. Tady skutečně to není ani nijak nákladné pro resort.
Proč schvalujeme zákon, který jednoznačně neodpovídá na otázku, jaký bude mít dopad na městské rozpočty tato novela zákona? Obce, na rozdíl od vás, pane ministře Babiši, hospodaří dobře. Ty rozpočty se snaží připravovat tak, aby měly maximální výhled s tím, které peníze přijdou, a na základě toho plánovaly své investice.
Doputovala ke mně omluvenka z dnešního jednání, bohužel je zde pouze podpis bez toho, že by bylo uvedeno, kdo se omlouvá. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan místopředseda Gazdík. Prosím.
Já vás možná překvapím, ale já pana ministra pochválím. Myslím, že tady meleme trochu prázdnou slámu, ale to zásadní, co pan ministr řekl, tady zaznělo, a to je, že pan ministr je připraven od 1. ledna 2017 diskutovat systémově a analyticky o změně rozpočtového určení daní. Rozpočtové určení daní.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Vilímec.
Praha podle nezpochybnitelných údajů z Ministerstva financí ztrácí na motivační složce téměř 700 milionů, abych to zaokrouhlil. Pan senátor Martínek tvrdí, že se přidává na DPH autonomně 2 miliardy korun. Tak pokud by to chtělo platit, tak by ta Praha na DPH na tom autonomním navýšení musela inkasovat téměř jednu miliardu korun. A to je zjevný nesmysl.
Já si myslím, že lépe. Jestli nám chce někdo s vážnou tváří tvrdit, že polovinu sdílené DPH ze všech měst a obcí bere Praha, já tomu prostě nevěřím. Protože zvyšujeme podíl Prahy na DPH i všech ostatních zhruba o půl procentního bodu. A teď slyšíme, že půl procentního bodu pro Prahu je vlastně miliarda. To znamená, aby to sedělo, tak by vlastně Praha jenom z DPH inkasovala 40 miliard ročně. No ať nám to někdo řekne, buď pan ministr, nebo pan senátor. Ta čísla prostě absolutně nesedí.
Nyní požádám pana poslance Bendla o jeho vystoupení s faktickou poznámkou.
Takže zdržení o tři nebo o čtyři dny opravdu nehraje žádnou roli. Spíš se divím, že tu analýzu nechcete.
Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Jenom krátké upozornění. To, co jsme teď přijali, jsme my jako konstruktivní opozice navrhovali už před 45 minutami.
Nyní budeme pokračovat dle schváleného programu. třetí čtení
Tak, a už nám to začíná. To je to, co jsem od pana ministra požadovala. Chtěla jsem zápis z pracovní skupiny, zápis máme. Analýzu, kterou vy jste tady prezentoval, tak analýza, ano, tu jsem dostala, bylo to na deseti řádkách, já jsem ji zde četla. A to je vaše analýza!
Mám to tedy, paní poslankyně, brát jako procedurální návrh?
Já jsem konstatovala, že pokud nedostaneme tu analýzu, tak navrhuji přerušení do 22. prosince po mimořádné schůzi.
Mně nezbývá nic jiného než se zeptat pana vicepremiéra, zda tuto analýzu je schopen předložit, protože v případě, že ne, budu muset dát hlasovat procedurálně.
Já myslím, že je rozdíl mezi zápisem poradu o RUD a analýzou -
Já tedy zavolám kolegy z předsálí, zazvoním. Vidím vaši žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento procedurální návrh byl zamítnut. V tom případě budeme pokračovat v pořadí přihlášených faktických poznámek. První vystoupí pan předseda Stanjura, přihlásí se paní poslankyně Kovářová.
Pro pana poslance Stupčuka, možná i ostatní poslance z kraje Praha, volebního kraje. To je oficiální materiál Ministerstva financí. A to číslo může zpochybnit jenom ministr financí, kdy může říct: My jsme vypracovali špatný materiál. To je samozřejmě pravda, ale my logicky vycházíme z čísel Ministerstva financí, mají dostatek úředníků, chtějí ještě stovky přijmout, tak já věřím, že ta čísla spočítali dobře. Nedělá se to. Možná u vás. U nás ne.
Tak, pane předsedo, pouze pro pořádek, než dám o něčem hlasovat, musím mít jasno, o čem se hlasuje. Z toho důvodu jsem požadoval upřesnění, aby všichni poslanci věděli a byla naplněna podmínka paní poslankyně.
Takže nejdřív jsme slyšeli, že máme analýzu, nějakou, a ta vedla k tomu, že se podal pozměňovací návrh v tom znění, v jakém se podal. A teď nám pan ministr řekl, že analýzu nemá. My nechceme analýzu! To je celé, co chceme. Tak tedy že ji nedají mně, to je asi normální, ale že ji nemáte vy k dispozici, tak jak tomu problému pak chcete rozumět?
Pro pořádek zopakuji, kolik faktických poznámek zde vidím. To znamená nejprve pan poslanec Kučera, Stupčuk, Stanjura, Bendl, potom pan vicepremiér. A vás, kolegyně a kolegové, kteří máte něco důležitého k řešení, požádám, abyste šli tyto záležitosti řešit do předsálí, aby bylo dobře rozumět, co se zde přednáší.
Já bych se chtěl obrátit na koaliční poslance. Je mezi vámi aspoň jeden, který ví, o čem dneska budeme hlasovat? Jak na tom ty obce budou? Já si myslím, že nemnoho. A myslím si, že by bylo fér skutečně toto jednání přerušit a vyžádat si relevantní podklady. Evidentně, kdo o tom neví vůbec nic, je ministr financí Andrej Babiš. Prosím pěkně, přerušme toto jednání, vyžádejme si relevantní podklady, abychom viděli, co toto rozhodnutí skutečně způsobí. Protože tady se může stát, že odhlasováním tohoto zákona přijde opět méně peněz pro obce, a nikdo na to neumí zde kvalifikovaně odpovědět.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Stanjura.
Otevírám rozpravu a eviduji přednostní právo pana poslance Stanjury. Prosím, máte slovo.
Takže mně ta nominace není úplně jasná vzhledem k tomu, co říkal pan předseda volební komise. Protože určitě pan poslanec Šarapatka, který byl odvolán, není členem, nebo nebyl zvolen za sociální demokracii. Jinak bych poprosil, aby se o té nominaci hlasovalo.
Ano.
Děkuji. Dámy a pánové, chtěl bych jenom potvrdit svoji vůli rezignovat na funkci člena v organizačním výboru, tak jako jsem rezignoval na funkci předsedy poslaneckého klubu.
Já se teď přihlásím do rozpravy, abych reagoval na pana předsedu Stanjuru a pokusil se vysvětlit. To je skutečně ta debata, která tu probíhá už někdy od srpna nebo od září po změnách, ke kterým došlo v rámci poslaneckého klubu hnutí Úsvit.
Pane poslanče, já se ještě zeptám, jaký je váš postoj K navržené proceduře.
Navrhuji tedy to, abychom šli postupně po usneseních. První hlasování. První hlasování o rezignaci Miroslava Kalouska a druhé hlasování o dvou nominacích.
Ano, děkuji. Já zde vidím dvě faktické poznámky. Opravdu z empiru není slyšet, co řečník říká.
A chci se zeptat, jak ten přepočet probíhal. Skutečně já tohle považuji za velice bezprecedentní věc, nelíbí se mi to. Z jakého důvodu? Že někdo odejde? Že někdo ten klub opustí? Vždycky se tady bralo to, co platilo na začátku volebního období. Vám to nevadí? Vy necítíte to, že tady zase ohýbáme Ústavu? Že tady zase ohýbáme jednací řád?
Prosím s faktickou pana poslance Kalouska.
Vy jste pro mě řekla takové velmi málo pochopitelné slovo. Já bych se rád orientoval v jednání, kde se mám rozhodovat podle svých ústavních kompetencí. Mohla byste mi prosím pěkně přesně do češtiny přeložit, co to slovo znamená a co jste tím myslela? Řekla jste, že z empiru.
Ano, jistě, pane Kalousku. Jelikož jste ve Sněmovně delší dobu a tento výraz neznáte, omlouvám se za něj. S faktickou pan poslanec Kalousek.
Dovoluji si vás, paní předsedkyně, upozornit ryze přátelsky, že empir opravdu neznamená místo předsedajícího, ale jinak si říkejte, co chcete.
Pane poslanče, já se s vámi na toto téma nebudu pouštět do debaty, jsou tady důležitější témata.
Děkuji. Ty, které ho nenaplnily, ani sem nemohou vstoupit. A ten výpočet je pořád 200 poslanců.
Prosím, máte slovo.
Prosila bych, paní místopředsedkyně, abyste vyřídila panu místopředsedovi vaším prostřednictvím, aby mě oslovoval prostřednictvím vás. To za prvé. Když jsme u toho jednacího řádu, tak ať místopředseda Poslanecké sněmovny pan Filip dodržuje jednací řád. Za druhé. Žádný klub se nerozpustil. Ten klub tady existuje, ten klub má stále počet členů, který mu umožňuje, aby měl klub. Takže si, pane kolego prostřednictvím paní místopředsedkyně, neupravujte jednací řád podle sebe. Dělali jste to celých 40 let.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta s přednostním právem.
Děkuji za toleranci.
Děkuji. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Také děkuji. A nyní třetí hlasování v rámci tohoto usnesení.
Proti?